Děkuji, pane předsedo. Ale teď se cítím trošku špatně.
Paní poslankyně, máte slovo.
Další tvrzení uvedené v důvodové zprávě je, že jednotná úmluva se vztahuje pouze na produkci konopí ve velkém měřítku. To ovšem není pravda. Úmluvy u návykových látek nestanovují množstevní limity, od nichž je potřeba aplikovat režim v nich stanovený, ani nepřipouštějí možnost samopěstování pro léčebné použití. Nelze též opomíjet skutečnost, že ač oblast legálního zacházení s omamnými a psychotropními látkami není v Evropské unii plně harmonizována, lze v případě uvolnění podmínek pro pěstování konopí pro rekreační účely v České republice očekávat negativní reakci Evropské unie. Evropské právo v trestní oblasti implementuje jednotnou úmluvu o omamných látkách a též další úmluvy týkající se omamných a psychotropních látek a obchodu s drogami. Pokud by pak některý členský stát Evropské unie plně legalizoval konopí, bylo by to z pohledu Evropské komise chápáno jako porušení právního rámce, tudíž by hrozila možnost zahájení řízení pro neplnění povinností. Domnívám se že, bychom všechny tyto čtyři cíle tímto návrhem porušili. Jejím cílem je předcházení a snižování zejména zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, dále pak hazardního hraní a dalšího závislostního chování a také existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami. Mám za to, že předložený návrh by šel proti tomuto cíli. Podle Světové zdravotnické organizace má užívání konopí všeobecně nepříznivý dopad na kognitivní vývoj, včetně asociativních neurologických procesů, paměti, psychomotorických funkcí, a má chronické škodlivé účinky na psychické a jiné aspekty zdraví uživatelů, nehledě na inhalaci řady rakovinotvorných látek při spalování konopí, podobně jako třeba cigaretového kouře. Vedle problému s užíváním alkoholu, který je samozřejmě neméně podstatný, se kterým se Česká republika navíc velmi silně potýká, bychom vytvářeli a zvětšovali obdobný problém. Je známo, že finanční prostředky získané státem z prodeje alkoholu a tabáku zdaleka nepokryjí finanční škody způsobené jejich užíváním. Návrh zákona v tomto směru však ani nepočítá s finančním přínosem pro stát, je ale zřejmé, že bude z finančního systému prostředky čerpat. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrženou novelu zákona musíme tedy odmítnout, neboť je v rozporu s mezinárodním právem a současně přináší velká sociální a zdravotní rizika, což je podle našeho soudu nepřijatelné. Žádám vás proto, abyste se k tomuto negativnímu stanovisku vlády a Ministerstva zdravotnictví rovněž připojili a tento návrh zamítli.
Kolegyně, kolegové, já chápu, že v této místnosti je mnoho lékařů, doktorů, lidí, kteří se potkali s drogovou závislostí, kteří z vlastní zkušenosti znají drogy, ať měkké, či tvrdé, někteří je používají doteď, jak jsem se tady dozvěděl od předkladatele. Každopádně já se nechci pouštět do odborné diskuse tohoto typu. A tady jsou mezi námi lidi, kterým to nevadí, a jsou mezi námi poslanci, kterým to vadí. Takže pojďme už konečně hlasovat a uvidíme vůli Poslanecké sněmovny.
Tak s tím hlasováním si ještě budete muset trošičku počkat, pane poslanče, protože vaše vystoupení vzbudilo tři faktické poznámky, to by člověk neřekl.
Já vystupuji poprvé a slibuji, že naposled, ať se bude dít cokoli. Jenom jedna krátká poznámka. Ta debata je v jedné věci trochu falešná. Ale o tom se tady nebavíme. Já ty lidi taky viděl a fakt to není hezký pohled, ať je to jakákoli droga, ať je to alkohol, který je také drogou. Já se tedy ptám, jestli je tady příčinná souvislost s nějakou zákonnou úpravou nebo jinými jevy v naší společnosti, které by mladé lidi vedly třeba jiným směrem, než aby byli závislí na nějakých drogách. Proto já říkám - toto je odstraňování státem řízeného pokrytectví.
Děkuji. Já bych jenom v návaznosti na své předchozí vystoupení chtěl ještě podotknout, že i prodej zbraní je legální a je řádně regulován.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je problém, který máme v současnosti ve společnosti a i zde se to takhle objevuje. Jsou to i review, takže v tom jsou další studie, prosím vás. Je to nebezpečná věc, protože mladí lidé potom přecházejí na jinou drogu. A pokud o tom chcete dál diskutovat, prosím, ale už bylo řečeno téměř všechno.
Děkuji. Vždyť to byli zástupci sociální demokracie, konkrétně pan náměstek Hulínský, myslím si, že možná i pan náměstek Dolínek, kteří navrhovali zákon o regulaci prostituce. Stejně tak už to tady říkal pak kolega Pikal - zbraně, veškerý zbrojní materiál podléhá regulacím, na to zákon je.
Prosím, máte slovo.
Já mám ale velký problém s tím, co dneska je povoleno: abyste si doma vypěstovali rostlinku a sami si ji vykouřili nebo si s ní udělali, co chcete. A to je to, co mně vadí. Musím říct, že tohle se nedodržuje, je to běžná záležitost, a vadí mně na tom vašem návrhu to, že to chcete distribuovat.
S přijetím návrhu se neočekává nárůst počtu uživatelů konopí. V rámci schengenského prostoru se o tom dá opravdu s úspěchem pochybovat. Zase v důvodové zprávě není zmíněno. Nevím tedy, co to číslo v té důvodové zprávě představuje. Argumentace, že pravidelným uživatelům vysokoobsahového konopí by mohlo pomoci dostupnější nízkoobsahové konopí, je z mého pohledu naprosto lichá. Čím je dáno, že lidé nebudou pěstovat konopí vysokoobsahové? Argumentace, že legalizací samopěstování se ušetří na výdajích na kontrolu a represi: z mého pohledu naprosto zavádějící. Kontrola, kdo pěstuje a zda skutečně pěstuje pouze pět rostlin, by vyžadovala spíše výdaje na kontrolní činnost. V kalkulaci samotné není započítána skutečnost, že užívání konopí může mít negativní dopady ve zdravotní a sociální oblasti. Zejména dopady týkající se snížené studijní a pracovní aktivity mohou mít vliv na výdaje státu s tím spojené. Návrh uvádí, že úplný zákaz pěstování konopí, jako je tomu v současnosti, zabraňuje účinné prevenci a kontrole užívání konopí dětmi a mladistvými. V čem konkrétně ta navrhovaná změna v této oblasti pomůže? Asi je to nízké číslo. Kolik je to vlastně osob? A já se ptám, proč o nich Piráti ani ve své novele, ani v jejím představení, ale ani v důvodové zprávě, nezmiňují ani písmeno, natož slovo a kéž by větu. Co vlastně může užívání marihuany způsobit? Jedná se o změnu chování a vnímání. Dostavuje se euforie, pocit uvolnění nebo útlumu. Ale také se může dostavit úzkost a neklid, paranoia. Intoxikace může vyvolat i sluchové, zrakové a hmatové halucinace a narušení kontaktu s realitou. Krátkodobá rizika se vážou na stav akutní intoxikace a jsou většinou spojena s psychickými komplikacemi. A co budeme dělat s dlouhodobými riziky, která jsou tady taky? Konopné drogy u mužů ovlivňují tvorbu mužských hormonů a mohou se podepsat, přátelé, právě i na kvalitě spermatu. Upozorňuji mladší ročníky, že můžou mít problém. Proč to těm mladým studentům neřekneme? Poškození mozku. Právě kanadský výzkum přišel s poznatkem, že teenageři s horší paměti a sebeovládáním s větší pravděpodobností užívají alkohol a marihuanu. Zvýšení spotřeby konopí totiž bylo spojeno s horšími výsledky testů jak v daném roce, tak v roce následujícím. Žáci z 31 škol každoročně podstupovali počítačové testy zaměřené na pracovní paměť. Ta dovoluje zapamatovávat si informace potřebné k řešení úkolů, vnímání umožňující využívat informace získané prostřednictvím smyslů k porozumění k okolnímu světu. Všechny ty úlohy zahrnovaly například zapamatování si vzoru a jeho zopakování o 30 minut později - dokončení řady skládaček či hledání telefonu ve skupině obrázků. Studenti zároveň vyplnili anonymní dotazník týkající se spotřeby marihuany a alkoholu. Překvapením pro samotné vědce bylo, když výzkumníci posléze porovnali výsledky testů a spotřebu omamných látek, a to i v souvislosti s údaji z předchozích let. To pomohlo ukázat, zda zmíněné užívání marihuany či alkoholu předznamenávalo změny ve výsledcích testů. Při vyhodnocování byl zohledněn dokonce i rodinný příjem, pohlaví, etnicita a to, zda dospívající žil s oběma biologickými rodiči. Zvýšení spotřeby pak navíc souviselo se zhoršením sebeovládání v roce následujícím. Oproti tomu častější spotřeba alkoholu během čtyřletého období sice souvisela s horší pracovní pamětí, vnímáním a sebekontrolou, změny v konzumovaném množství se však na výsledcích testů nijak nepodepsaly. Možná i proto, že ten alkohol je horší už od začátku. Vědci konstatovali, že byli překvapeni, že dopady marihuany byly výraznější než u alkoholu, a taktéž byli překvapeni přetrvávajícími dopady, tedy nevratnými. I když mladý člověk snížil spotřebu, stále bylo možno pozorovat vliv i o rok později. Já osobně bych vám tady těch výzkumů mohl číst mnohem víc, nicméně určitě bude ještě velký prostor pro diskuzi. Proč si Piráti berou jako rukojmí lidi, kteří potřebují konopí pro zlepšení svého zdravotního stavu či zmírnění bolesti?
Jedna je nesoulad s transpozicí třetího energetického balíčku, kde nám bylo vyčteno - máme tam osm výtek. Ta druhá věc je boj s energošmejdy. Jako příklad dávám přechodné období, které právě řeší ty plné moci nejenom do budoucna, ale v zásadě vlastně nepřímo i retroaktivně.
Budeme pokračovat.
Děkuji, vážený pane předsedající. Páni ministři, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Takže za to děkuji. Týká se to vlastně vytvoření legislativního rámce pro akumulaci energie pro bateriové systémy. Naše legislativa tyto pojmy bohužel zatím nezná, byť na západ od nás v mnoha státech se tento trend rozvíjí, protože technologicky se tady nabízí už dneska vysoce velkokapacitní bateriové systémy, které slouží pro lepší stabilitu sítě, energetické rozvodné sítě, pro větší stabilitu a využívání i potenciálu té sítě v návaznosti na rozvoj obnovitelných zdrojů. Takže ještě jednou děkuji a přeji, ať se daří.
Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nemám žádnou písemnou přihlášku, ale eviduji tedy přihlášku pana zpravodaje, který v rozpravě navrhne ono zkrácení lhůty. Ale je to třeba říct v rozpravě. Ale to je třeba přednést v rozpravě, nikoliv ve zpravodajské zprávě. Takže máte slovo.
Jsou tam pozměňovací návrhy.
Ano, čili pozitivně, návrh padl, budeme o něm hlasovat. Kdo dál do rozpravy k novele energetického zákona? Nemáme žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, ale ptáme se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Já vás všechny nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Všichni se těší na projednání ve výborech. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se v tom případě na závěrečná slova. Pane ministře? Paní zpravodajko? Máte zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Nejprve tedy garanční výbor. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Má někdo návrh na další výbor k projednání? Není tomu tak. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím tento bod. Prosím, abyste se usadili na svých místech a nechali v důstojném prostředí pana ministra přednést jeho úvodní slovo. Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové poslanci, dovolte mi, abych zde uvedl návrh novely zákona o návykových látkách. Základními cíli předkládaného návrhu jsou zakotvení předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek na elektronický recept s označením "vysoce návyková látka" a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice. Návrh zákona tedy zavádí elektronický recept s označením "vysoce návyková látka", čímž dojde ke sjednocení způsobu preskripce pro všechny léčivé přípravky. Hlavním důvodem pro tuto změnu je využití výhod systému eRecept, zejména pak snížení možnosti kontraindikace s jinými léčivými přípravky a nadměrné preskripce těchto léčivých přípravků různými lékaři. Navrhovaná právní úprava též stanoví pevné hranice v rámci předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek mezi zákonem o návykových látkách a zákonem o léčivech. Z tohoto důvodu je součástí návrhu i související změna právě v zákonu o léčivech. Dále návrh zákona za účelem zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití a odstranění současných nedostatků právní úpravy zavádí nový systém licencování k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Státní ústav pro kontrolu léčiv již nebude vykupovat konopí pro léčebné použití od pěstitelů, čímž dojde k úspoře finančních prostředků a ke zefektivnění distribuce konopí pro léčebné použití od pěstitelů k pacientům. To znamená, že distributoři budou moci takto vyrobené konopí pro léčebné použití vyvážet i do zahraničí a hledat nová odbytiště, což bude mít za následek zvýšení výroby. Závěrem mi dovolte shrnout, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že cílem tohoto návrhu je učinit další nezbytný krok k elektronizaci zdravotnictví, a jak jsem již řekl, zvýšit dostupnost konopí pro léčebné použití pro české pacienty. A proto si dovoluji vás všechny požádat o podporu tohoto návrhu.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Pane předsedající, děkuji. Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jenom krátce okomentoval to, co již zde podrobně vysvětlil pan ministr. Pokud se týká té první části, to je elektronizace receptu, tak si všichni dobře vzpomínáme na to, co jsme tady byli v minulém období, jaké byly problémy se zavedením elektronického receptu. Dnes, v dnešní době vidíme, jakou to má obrovskou výhodu pro pacienty. Nikdo si nestěžuje. Ročně je předepisováno na 60 milionů receptů tímto způsobem. A funguje to. Nicméně už tenkrát jsme si řekli, že druhá fáze tohoto procesu bude právě zavedení elektronického receptu pro opiáty.

Absolutně nechápu. Otřesný, takovýhle argumenty.

Tak se můžeme bavit o tom, že to je potřeba té babičky. Je to super bylina, ale není zázračná.

Já se jí rozhodně nebráním. Příčina a důsledek, to se tady plete často. Čím to bude? Možná že prostě někteří lidi jsou predisponováni, a čím si to spustí? Jestli stresem, jestli alkoholem, jestli trávou, to už je úplně jedno, jenom to přijde dřív nebo později. Každopádně je potřeba jim nabídnout pomoc, a ne je trestat. Nevím, to se na mě nezlobte, ale to fakt ten člověk netvrdí. Čím je dáno, že legalizace povede k pěstování nízkopotentního konopí: To je zcela zásadní otázka. Doufám, že mě pan poslanec poslouchá. Zřejmě je konopí nebezpečnější než syntetické opioidy. není dokonalá, prostě má své mouchy, ale měli bychom se o ní bavit, měli bychom ji pustit do druhého čtení a tam tyhle nedostatky napravit.
Děkuji panu poslanci, a kdo dál do rozpravy? Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Přítomno 92, pro 77, proti nikdo. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale v rozpravě padl návrh, aby to byl výbor zemědělský. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 92 poslanců pro 80, proti nikdo. Kdo je proti? Děkuji vám. Přítomen 91 poslanec, pro 68, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Nyní tedy pan kolega Tomáš Vymazal tak, jak avizoval své předchozí vystoupení, má úvodní slovo. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dle různých studií s ním má zkušenost více než každý čtvrtý mladistvý, a u dospělých jsou to dokonce dva z pěti.

Jaký je tedy opravdový výsledek represe?

Od té doby se výdaje na protidrogovou centrálu a další podobně významné položky zhruba zdvojnásobily. Dnes je tedy potřeba počítat minimálně 11 miliard korun ročně na vymáhání práva a oblasti psychotropních látek.

Nebojte, já ho zkrátím, takže to nebude deset minut, budou to tak tři minuty. "Jelikož jen vy a vaši kolegové můžete pomoci mojí rodině a dalším, a to svými návrhy a hlasováním."